Můžete tak, pane premiére, učinit? Čas se velice krátí. Děkuji.
Není přítomna. Pan poslanec Karel Fiedler. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura.
Už jsem zde tuto interpelaci uváděl minulý týden, ale vzhledem k tomu, že pozice poslance vůči ministrovi je velmi nevýhodná, můj čas je mnohem kratší, tak jsem nemohl reagovat na to, co tady zaznělo. Jsme už vlastně jednou z posledních zemí, která nemá tuto problematiku teritoriality exekutorů řešenu. Můj dotaz tedy je: Hodlá vláda opravdu řešit problematiku teritoriality exekutorů a nadměrného zneužívání exekucí?
Takže ta situace je složitá z toho důvodu, že ty peníze nejsou české. Ale my - a to věřte, že na to máme x právních posudků - se musíme chovat nediskriminačně. To znamená, není věcí ministerstva nebo Státního fondu životního prostředí, aby rozhodovaly, která zkušebna má přednost. Protože potom, pane kolego, by někdo přišel - a to nám řekli jasně naši právníci - a prostě by zažaloval ministerstvo a státní fond za to, že vlastně dává přednost jedné zkušebně před druhou. A to věřte, že jsme velmi dobře ověřovali. Takže my ten problém nebagatelizujeme, my ho několik měsíců řešíme. Ten problém ovšem je právně poměrně velmi složitý, to je první věc. - Tak samozřejmě jsme připraveni uplatnit veškeré právní kroky za tou firmou.
Pane ministře, já jsem poslanec za Severomoravský kraj. Jestli si dokážete představit situaci na severní Moravě, možná si dokážete představit, tak je to opravdu vzácná věc, když někdo má pořádné pracovní místo. Takže opravdu to takto je. Teď už je v pozorování další kotel. Jde o polský kotel. Takže nejde jenom o nějaký slovenský kotel.
Pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, já vám řeknu, co jim máte říkat, protože já jim to říkám taky přímo. A věřte, že nebýt kotlíkových dotací, toho velkého projektu, který jsme zajistili my, těch 9 mld. korun na Ministerstvu životního prostředí, tak by té práce bylo daleko méně. Jinými slovy, oni také vydělali na kotlíkových dotacích a lžou, pokud by řekli, že ne.
Paní poslankyně Kovářová a připraví se paní poslankyně Pěnčíková.
Vážený pane ministře, před více než měsícem, letos v říjnu, jsem vás interpelovala ohledně problematiky obchvatu obcí. Připomínám, že sjednaná schůzka se neuskutečnila, když byla vámi zrušena několik minut před jejím konáním. Na následnou žádost o sjednání dalšího termínu váš sekretariát odpověděl: Pan ministr Ťok byl seznámen s vaší žádostí o schůzku, avšak nedal pokyn k jejímu sjednání. V odpovědi na mou interpelaci, která následovala po této korespondenci, jste uvedl, že o požadavku na takovou schůzku vůbec nevíte. Víte, ty problémy, které Pištín a další obce řeší, jsou poměrně komplikované a já je v tuto chvíli prozatím nemíním otevírat. Učinit bych tak musela až příště, pokud se schůzka přímo s panem starostou a jeho kolegy neuskuteční nebo nebude alespoň sjednán její termín. Pokuste se to prosím zlepšit.
Také děkuji. Paní poslankyni Pěnčíkovou nevidím. Takže poprosím paní poslankyni Hnykovou, která bude interpelovat pana ministra zdravotnictví.
Děkuji za slovo. Na svou činnost, která spadá hlavně do oblasti poradenství, získávala finanční prostředky z Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Na rok 2017 jste ovšem celou tuto problematiku z tohoto programu vypustili. Já se ptám, proč jste to vypustili z tohoto programu a do jakého jiného programu jste tuto oblast zařadili.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - členy vlády tady ještě nevidím. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Měla by to být interpelace pana poslance Miroslava Grebeníčka na předsedu vlády, která je přerušena minulý týden z důvodu ukončení doby pro projednávání písemných interpelací. Budeme v ní pokračovat. Nemám v tuto chvíli žádného přihlášeného. Ptám se tedy, kdo se hlásí do rozpravy.
Avšak vůči lidoveckému vicepremiérovi Pavlu Bělobrádkovi si nedovolil jediný osten. Mnozí pak z jeho skoupé zmínky o vyhovující práci lidoveckých členů koaliční vlády vyvozují, že takto skrytě vystrkuje holý zadek či dělá dlouhý nos na prezidenta Miloše Zemana, který by neměl nic proti tomu, aby Daniel Herman z vlády vypadl. Jiní ovšem tvrdí, že sociální demokracie přistoupila na koaliční aranžmá, které v podstatě činí z premiéra Sobotky trapnou figurku či pouhého manažera ministrů vlastní strany. A tak problémy neprivilegovaných vrstev dostávají na zadek a někteří vládní činitelé zapomněli sledovat, čím naši občané skutečně žijí. A v dnešní České republice je prý možné skoro všechno. Řadoví občané ty nahoře stále více vnímají jako seskupení mocných a bohatých, kteří obsluhují především sami sebe a své zahraniční protektory.
Dlouhodobě se na to upozorňuje a upozorňuje na to například profesor Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování a držitel mnoha funkcí v tomto oboru. Stanovisko vydal i Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel, který také varuje před nebezpečím, které tato zápůjčka představuje pro samotná plátna a obrazy. Jaká je vůbec motivace této zápůjčky? S vycestováním epopeje byl vydán souhlas dnes, nicméně podle názoru odborníků je jasné, že cyklus se vycestováním dostává do velkého ohrožení a je možné, že pro budoucí generace nebude zachován či bude vážně poškozen. Důvody jsou mnohé - rolování pláten, rozdílné klima, vlhkost vzduchu a mnohé další. Já bych se rád zeptal, pane ministře, jaký je váš postoj jako ministra kultury k zapůjčení cyklu Slovanské epopeje a co vás vedlo k tomu ignorovat názory odborníků? Jste připraven nést plnou osobní odpovědnost, pokud dojde k poškození cyklu?
Jednalo se o: - nedostatečné zajištění bezpečnosti obrazů při poměrně dlouhých přestávkách mezi jednotlivými výstavami; - nedostatečnou záruku, že Hunan Provincial Museum, které je v současné době v rekonstrukci, bude do doby otevření výstavy v takovém pořádku, aby Slovanská epopej vystavením v jeho prostorách nebyla ohrožena; - nedoložená opatření pro situaci, pokud se ukáže náhlá změna vlhkosti v důsledku příliš velké návštěvnosti; - nedoložení kým a v jakých intervalech bude kontrolován technický stav obrazů a jaká opatření budou přijata v případě, že se jejich stav bude zhoršovat; Dne 22. listopadu letošního roku prohlédl ve výstavních prostorách Veletržního paláce Národní galerie v Praze cyklus obrazů Slovanská epopej od Alfonse Muchy se zaměřením k posouzení technického stavu díla pan Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor. Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. Je to dáno zejména tím, že autor kromě toho, že disponoval vynikajícími výtvarnými schopnostmi, zvolil také pro daný účel velmi vhodnou malířskou techniku. V této souvislosti Ministerstvo kultury nevidí důvody k zamítnutí žádosti o povolení dočasného vývozu cyklu obrazů Slovanská epopej do Japonska a v tomto duchu bylo vydáno dne 6. prosince 2016 rozhodnutí. To znamená, že vývoz do Číny vzhledem k tomu, že tam nebyly dány záruky, se realizovat nebude a vývoz do Japonska byl vyhodnocen jako bezproblémový.
Já bych měl doplňující otázku. Vy tedy, pane ministře, jako člověk, který je nejvýše zodpovědný, souhlasíte se zápůjčkou do Japonska. Co se stane v případě, že dojde k poškození toho plátna.
To znamená, nemám důvod se obávat, že by tam vznikl nějaký problém. Samozřejmě že otázka pojištění zajišťuje případné problémy, ale vzhledem k tomu, že s partnery v Japonsku jsou dostatečné zkušenosti a odborné expertizy jednoznačně prokazují, že by v tom nemělo být žádné riziko, tak obavy nemám.
Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Koubka, po něm paní poslankyně Kovářová.
Vážený pane ministře, já navážu na předchozí interpelaci, neboť mám podobné téma. Nyní víme tedy, že minimálně pro Japonsko. Podle nich jde o hazard hraničící s fyzickou likvidací technologicky velmi choulostivé a zranitelné kulturní památky. Mám na vás následující otázky. Má Ministerstvo kultury odpovědi na tyto otázky a proč jste tedy dosud na ně neodpověděli? Má Ministerstvo kultury nezávislé odborníky, kteří by objektivně stanovili diagnózu? Sice chápu, že technologie za tu dobu postoupila, ale i to stáří pláten se na tom zase také naopak projevuje. Je pravdou, že vaše oddělení ochrany kulturních památek je pod tlakem vašeho oddělení zahraničních styků, aby povolilo vývoz Slovanské epopeje pro vystavení v tokijské galerii umění? Tedy jedná se o politickou záležitost? Děkuji vám za vaši odpověď, pane ministře.
Nejedná se tedy o žádné další asijské země, nýbrž pouze o tento vývoz do Japonska, kde je garantována veškerá péče odborná i jakákoliv jiná, co se týká dopravy. My samozřejmě máme k dispozici nezávislé odborníky, některá jména jsem uváděl, kteří zkoumali okolnosti a rizika, a vyhodnoceno bylo, že zde v tomto případě rizika nejsou.
Ale budeme o tom určitě mluvit a kolega Michálek jako jeden z lidí, kdo se tím bude zabývat.
Děkuji, pane ministře. Už jste měl stejně jenom půl minutky. Ale pan poslanec má ještě minutu na doplňující otázku.
Jestliže soukromý řetězec dokáže prostě zásobovat jednou organizací všechny nemocnice, tak nevím, proč už na to dávno nepřišlo Ministerstvo zdravotnictví. Byla tady řada případů. Například Nemocnice Na Homolce, kde byly zřízeny dceřiné organizace. Nikomu to nevadilo.
Nicméně řekl bych to takhle.
Děkuji panu ministrovi Miloslavu Ludvíkovi za doplňující odpověď a budeme pokračovat další interpelací.
Vážený pane ministře, neděle 11. prosince bude dnem, kdy poprvé vyjede soukromý dopravce na státem objednávanou rychlíkovou linku. Jde o linku z Mostu do Plzně a dopravce GW Train Regio. Na 139 km dlouhou trasu se vydají čtyři páry vlaků vedené rekonstruovanými jednotkami řady 628 z Německa doplněné o další pár vlaků v neděli večer. Myslím, že to povede k chaosu a snížení komfortu cestujících. Jak řídíte České dráhy, které to blokují?
Děkuji panu poslanci Radimu Holečkovi. Budeme pokračovat další interpelací a to je interpelace pana poslance Antonína Sedi na pana ministra, vicepremiéra Andreje Babiše ve věci sektorové daně. Pane poslanče, máte slovo.
Odhady hovoří až o 400 miliard korun. Tím se řadíme k evropským zemím s jedním z nejvyšších odlivů peněz. Ano, ekonomové tvrdí, že vyplácené dividendy do zahraničí jsou cenou za kapitál, který nám zahraniční investoři poskytli. Ale já jsem přesvědčen, že tato situace není dlouhodobě udržitelná a že je pět minut po dvanácté s tím něco udělat. Vážený pane ministře, chci se zeptat, jakým způsobem a zda budete řešit odliv peněz do zahraničí. Protože to není vůči našim občanům i naší budoucnosti spravedlivé. Podpoříte zavedení sektorových daní či zvýšení korporátní daně, tak jak to navrhovala a navrhuje sociální demokracie? Děkuji za vaši odpověď.
Děkuji, pane předsedající. To samozřejmě není pravda. Že nemůžete tedy vůbec úkolovat společnost ČEZ. Máte právo požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva a především máte právo požadovat vysvětlení po představenstvu. Bohužel z vašeho alibistického přístupu, kdy říkáte my nemůžeme nic, je evidentní, že nic nechcete, nikoliv že byste nemohli. Samotná soutěž na prodej bytového fondu Písnice vyvolává mnohé otázky. Je velmi netransparentní. Už se v této záležitosti na vás i na pana generálního ředitele ČEZu obrátila i paní ministryně Michaela Marksová. Co jste vy konkrétního pro tuto věc udělal.
Pokračovat budeme interpelací pana poslance Radima Holečka na přítomného pana ministra kultury.
Já skutečně prosím - už začínáme být tímhletím směšný. Najděte si, soudruzi, jiné téma než toto. Já si myslím, že je to skutečně ztráta času. Já se bojím podstatně jiných běsů. Proč jste se spojili a tady jste tolerovali a podporovali okupanty. Okupaci vlastní země. Přes 20 let tady trčeli. Co po nich zbylo? Tak prosím vás, už toho nechte. A jestli pan Herman tam koukal, já se přiznám, že jsem taky koukal, jestli v tom vašem ráji, v těch drátech není díra, a utéct odtud.
Prosím, máte slovo.
Paní a pánové, já bych vrátil tu situaci zpátky. Já chápu, že můžeme debatovat o tom z ideologického pohledu, ale já to nemohu přijmout. To mě tenkrát výrazně potěšilo. Protože samozřejmě když budeme hodnotit tu historii bez historických souvislostí, tak se k ničemu nedopracujeme. Říkám záměrně nějakých. Já přece vůbec nezpochybňuji otázku jiného chování se vůči sobě jednotlivých evropských národů. To jste ode mě nikdy neslyšeli. Někteří stále nepochopili, že jsou tu dva suverénní státy, Česká republika a Slovenská republika. Já přece znám řadu lidí, kteří byli odsunuti a kteří nebyli odsunuti. On to byl, který nepřipustil, aby byli odsunuti ti, kteří tady chtějí zůstat a kteří byli antifašisté. To vystoupení je přece známé. Vstupovali jsme do Evropské unie na základě referenda. Bylo to jediné referendum, které bylo připuštěno v tomto státě. Ostatně většinou je argumentováno tím, že bychom se zbavili odpovědnosti. Ostatní věci jsou také často argumentovány tím, že bychom snad špatně rozhodli. Já pro referendum jsem a klidně budu prosazovat i individuální referenda, pokud nebude zákon o referendu obecném. A to jsem nechtěl takhle zeširoka o tom hovořit. Ale princip interpelace Miroslava Grebeníčka, mojí interpelace je přesně o tom důstojném chování.
Jenom pro pořádek upozorňuji, že interpelace končí v 11 hodin.
Já mám jenom technickou. Je to marný, je to marný. Je to zbytečné a skutečně tam problém není. Já si myslím, že máme dost věcí k řešení jinde a jindy. Oni když sem jedou, i oficiální návštěvy, tak na rozdíl od těch vašich kámošů z Číny tady nikdo nepožaduje nějaké trapné vlajkoslávy, nějaké maškarády a skutečně vzkazy, které jsou jako ze záhrobí. To bylo naprosto neuvěřitelné, i Husák by se červenal.
Dobře, děkuji.
Já si myslím, že každý, kdo dbá české národní suverenity a důstojnosti těchto občanů, má na takovou odpověď právo. Prosím, pan kolega Benešík.
S tím já naprosto souhlasím.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Ano, pak třeba by mohlo následovat to, že jsem Čech, a pak úplně to ostatní, třeba i politická orientace. Právě proto chci ještě reagovat na problém, který tady právě řešíme. Posselt po Hermanově projevu k milým krajanům výslovně řekl: To, co jsme zažili, byl historický moment. Bylo to jasné odmítnutí nejenom vyhnání, ale i principu kolektivní viny, který tak zamořil 20. století. Jejich nepravdivé výklady minulosti nacházejí nyní příznivce i v české vládě. Výsledky a důsledky druhé světové války a také historicky daný fakt potrestání zrádců Československé republiky a nacistů zpochybňuje totiž dnes už nejen ministr kultury, ale dokonce i premiér Sobotka. Ta vyjádření, která otevřeně přebírají rétoriku pohrobků nacismu a hrubě zkreslují historické skutečnosti.
Jednoznačně Černá Hora je na podobné rozhovory a přistoupení do Aliance připravena nejlépe ze všech zemí. Podílí se také na misích EU. Samozřejmě se o to snažíme. Ale řeknu vám, někdy se v tom cítíme docela sami. Protože chápete, že ty země, které na jihu řeší migrační problémy, nebo i země západní části Evropské unie nejsou a necítí se tak angažovány vůči západnímu Balkánu jako třeba my. Takže jsme ti, co to zvedají, kdo to tlačí. Ale mohl bych mluvit i o jiných zemích. Prostě jsou to všechno ty minulostní věci, prostě ten jednoduchý fakt, že tam byla válka a není to tak dávno. A to usmíření, zdá se, je obtížné právě proto, že ta válka byla poměrně nedávno. Otázka je, že od nás nepřichází dostatečná odezva. My tímto gestem dáváme najevo, že ten proces běží. Mluvíme o Severoatlantické alianci. Aliance má pro země západního Balkánu také velikou přitažlivost. A potom, kdybyste se mě zeptali na vztahy mezi Černou Horou a Českou republikou, tak všichni víte, že Černá Hora není velká země, i když je to krásná země. Tolik můj úvod.
Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Navíc skutečnost, že se Černá Hora stane dalším členem Aliance, zajisté pomůže k posilování stability a bezpečnosti na Balkáně, jak už zmínil pan ministr. Nebo až po rozpravě?
Ano, přečtěte usnesení, které přijal výbor. Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu a eviduji jednu přihlášku.
Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Michal Kučera. Faktická poznámka musí být k nějakému vystoupení, pane poslanče .
Kvůli ničemu jinému. To znamená, jak ministr životního prostředí, tak ministr průmyslu a obchodu.